Ale tady nevykládal nic. Vážení spoluobčané, pokud tam bude znovu pan premiér a nikdo tam nebude, znamená to, že hnutí ANO nepozvali. Pětikoalice tady vykládá nezávislost, nesmysly, stejně jak nám vykládali o důchodech. Teď dělají obrovské vydírání na senátory v Senátu ohledně těch důchodů. Takže žádná nezávislost. A nechci tady mluvit o Českém rozhlasu. Tam je taky Tálibán, ten se nazývá iRozhlas, to je něco podobného. Francie. Určitě to není jednobarevné. Nechápu, proč to není v rámci tohoto zákona někde načteno. Já jsem tady v září 2022 předložil návrh zákona na zrušení poplatků za rozhlas a televizi pro starobní a invalidní důchodce a osoby se zdravotním postižením a dále nezaopatřené děti, to znamená studenty. Poplatky jsou 45 korun rozhlasový a 135 na domácnost. Má nejproblematičtější rezort, nejhorší rezort. Tak ten nám tady vykládal, že má nějaké dvě čáry, 600 miliard. Tak nechť to pan Stanjura ukáže. Ale komplet. Odvody, sociální pojištění, příjmy, všechno. Ještě bych se vrátil k České televizi. Tady byla už jedna statistika, škoda, že paní kolegyně, a možná by to mohla ještě znovu přečíst, toto je vlastně ta analýza Media Tenoru. Analýza předvolebního vysílání České televize 3. 9. až 8. října 2021 - zpravodajství, diskusní pořady, publicistika, předvolební formáty. A to schválila Rada České televize. Tady je statistika. Politické strany v Událostech. Když teď vidím ten zákon o regulaci veřejnoprávní televize a jeho zpravodaje, tuším proč. Ono mimochodem vždycky to jeli... Když byly krajské volby, tak nic nebylo, žádné kraje. Byl jenom covid.
Je to dobře vidět, že jste na nich doslova životně závislí. Je to totiž právě politická a názorová jednostrannost a nevyváženost politického zpravodajství a publicistiky veřejnoprávních médií, co vás drží v sedle, a to hlavní, co vás také dostalo k moci. Proto chcete použít takovou řekl bych lstivou, nedemokratickou i protiústavní selekci, co se týká podmínek pro subjekty navrhující kandidáty právě do těchto mediálních rad. Pokud vládní návrh zákona projde, nebude už možné odvolat Radu České televize ani Radu Českého rozhlasu jako celek, jako je tomu dosud. To znamená, že kandidáty, které zvolil Senát, může opět odvolat jenom Senát a kandidáty, které zvolila Sněmovna, může odvolat jenom Sněmovna. Dále předkladatelé ani nepředpokládají, že by třeba začala být tato novela, pokud projde, účinná až po dalších volbách do Sněmovny nebo alespoň po prvních senátních volbách, po nabytí účinnosti změněného zákona. Ne, pětikoalice chce všechno hned, teď hned. Ušetřili bychom potřebné desítky milionů korun a legitimita vylosovaných senátorů v prvním i druhém tahu losování by nebyla o mnoho nižší než nyní. Rozhodně by šlo o spravedlivější způsob ustavení Senátu, než je tomu dnes. Samozřejmě nemám na mysli slavné karlovarské losovačky. Jeho vylosované složení by totiž mnohem reálněji odráželo rozložení politických nálad ve veřejnosti než teď, kdy ke druhému kolu senátních voleb většinou chodí v podstatě už jen širší rodiny kandidátů a jejich straničtí kolegové. Ale vraťme se k meritu věci. Ostatně stejně jako politické ovládání hlavních a nejvlivnějších médií. V zájmu zachování politické plurality a volné soutěže myšlenek a politických sil nesmíme dovolit přivést totalitní myšlení do praxe. Předpokládám, že dojde k rušení internetových kanálů, že dojde k zablokování některých dalších kanálů. Na závěr několik konkrétních případů toho, v čem je důležitost pluralitního složení mediálních kontrolních rad a o co bychom přišli, kdyby navrhovaná novela prošla. Už to tady bylo jednou zmíněno. Já to pro diváky, kteří dopoledne minuli vysílání, zopakuji. To je podle ní dnes už mediálním evergreenem. Rada České televize takovou obhajobu zcela odmítla s tvrzením, že není možné argumentovat tím, že postoje obou táborů jsou známé a jsou mediálním evergreenem, proto se reportáž nezabývala stanovisky odpůrců. Jednak při použití této logiky mohla reportáž stejně tak dobře mapovat pouze stanoviska odpůrců a nezabývat se argumenty příznivců. Další nekompetentností ze strany České televize, kterou Rada České televize v tomto případě odhalila, bylo pozvání údajně úplně nezávislého sociologa Zdeňka Svobody, o němž ovšem televize zapomněla zmínit, že je zakladatelem, aktivistou a LGBT lobbistou za platformu Proud.
Tak vy zatím neodpovídáte, máte možnost se přihlásit také tedy faktickou, ale já odpovím panu kolegovi Exnerovi. Ten KRIT prostě tady píše jednoznačně strategii, jakým způsobem komunikovat se státními zaměstnanci, jak se postavit, v uvozovkách, proti dezinformacím. Já jsem tady už několikrát říkal, že to, co bylo dezinformace před rokem, se ukázalo jako pravda. Příslušníci radikálně populistické části politického spektra zneužívají informací.
Dovolte, abych vás všechny pozdravil. A další faktická poznámka bude od pana poslance Juchelky.
Děkuji moc. Já taktéž odpovím panu poslanci Exnerovi, vaším prostřednictvím. My jsme měli před několika týdny na výboru pro sociální politiku pana Michala Klímu, poněvadž během Vánoc vyšel tuším v Deníku N ten velmi skandální akční plán čelení dezinformacím, který prozradil těch 50 milionů korun, kterými se mají dotovat neziskovky, které mají ty dezinformace hledat, určovat a ukazovat na ně, a 100 milionů korun, které mají podporovat média pro to, aby dělala takzvaně osvětu. Takové nastavení by pouze napomáhalo vzniku korupčního prostředí v mediálním prostoru, které v dnešní demokratické společnosti považujeme za zcela neakceptovatelné." Konec citace. A toto píše Unie vydavatelů. Bohužel v tuto chvíli se bavíme o veřejnoprávních médiích a to je pro nás neakceptovatelné.
Než dorazíte, využiji čas pro omluvy.
Ještě jednou dobré ráno, nebo dobré dopoledne. Já bych si zase dovolil zakontrovat. Já jsem se ptal, kde konkrétně proběhla nějaká cenzura. Na to jste mi nikdo neodpověděli a převracíte to na boj proti dezinformacím, který je naprosto legitimní, naprosto transparentní, na tom nic není. Dezinformace je jasná záležitost, je to záměrná lživá, zmanipulovaná dezinformace s nějakým cílem něco ovlivnit, vědomě lživá, a na tom není jistě nic špatného. Ale já jsem tady řekl, že nikdo nezasahoval do toho, co budou psát ať už soukromé, nebo veřejnoprávní noviny. KRIT nic takového neurčuje, nic nikomu nezcenzuroval, žádný článek nikomu nebyl zakázán, takže prosím nemanipulujte to tady tímto způsobem.
Budu reagovat na svého ctěného kolegu pana Exnera. My říkáme a předkládáme pouze fakta, pouze to, s čím přichází tato vláda. Vy prostě jste zpolitizovali, jak říkám, aklamací Radu České televize. Vy jste tady volili své vlastní zástupce. Všichni vědí, že to jsou vaši lidé, protože jste nehájili, tak jako 30 let vždycky to Poslanecká sněmovna dělala, tajnou volbu u personálií! A toto je první, první část cenzury, takzvaná autocenzura, kdy všichni se musí hlídat, protože mají strach projevit svůj názor i tou aklamací, protože když jinak volíte tajně, svobodně za tou plentou a vyjadřujete tajně svůj názor a potom jinak volíte aklamací a veřejně, tak je tam prostě nějaký tlak.
Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Nacher.
On to tady vysvětlil už Aleš Juchelka, já to nebudu opakovat. Já jsem neříkal o tom, že stát dělá cenzuru. To si poslechněte. To by mě docela přesně zajímalo. Jinými slovy, za mě to zatím v tom součtu vychází tak, že dezinformace je vlastně nepohodlná informace. Nepohodlná informace. A to tedy nemluvím o těch případech, kdy něco byla dezinformace před rokem, a nebudu se tady k tomu vracet, to byly třeba některé výsledky kolem covidu, a teď se ukazuje, že jsou to fakta.
My jsme se vystřídali s panem místopředsedou, protože on přednese také svou reakci na průběh rozpravy.
No mě to zvedlo z té židle - děkuji za krátké vystřídání - protože tvrdit to, že zde nehrozila cenzura, to snad nemůžete, pane poslanče, myslet vážně. Ale tím pádem nesete odpovědnost za to, co ten člověk předkládá. To byl oficiální dokument, ne nějaký dokument, který si někdo někde hrál. Proto se vzedmula ta obrovská vlna odporu nejenom ze strany opozice, ale samozřejmě i ze strany celé řady aktérů v odvětví, včetně celé řady vydavatelství. Ale nemůžeme říct, že zde nebyl tento pokus. Ano, máte pravdu, nakonec se to naštěstí neschválilo, a neschválilo se to právě proto, že proti tomu všichni vystoupili.
Děkuji za dodržení času. A já zase vracím řízení schůze.
Jak se tady, vážení kolegové, může někdo v roce 2023 ptát, co je to dezinformace? Tak si otevřete Wikipedii a přečtěte si to tam. Dezinformace je součást propagandy a je definovaná jako nepravdivá informace, která je záměrně šířena za účelem oklamání lidí. A chcete příklad? Tak příklad je váš šéf, když před volbami sdílel informace a strašil lidi, že se jim nastěhují migranti do chat, že se jim zabaví chaty, a který byl za to pravomocně odsouzený a neměl ani tu špetku slušnosti, aby sem přišel na mikrofon a omluvil se za to.
Další z přihlášených je potom pan poslanec Marek Novák a pan poslanec Robert Králíček.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, také budu reagovat na kolegu Michálka, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Víte, já mám stále v hlavně - protože probíhá konflikt, který mi není lhostejný - když dopadla raketa na polské území, jaké informace zaznívaly v mezinárodním prostoru od mezinárodních činitelů? Ptám se, byly to dezinformace? Byly účelové informace. Nikdy jsem se k tomu nevyjádřila, ale uvědomme si, že někdo z ukrajinské strany vyloženě lhal, aby vlastně nebylo jasné, odkud raketa dopadla. A dále v jednom médiu, které občas si pustím, zazněla od jednoho europoslance ze STANu taková zajímavá informace, že co je to dezinformace. Dezinformace je opak informace. Takže asi pan Zdechovský nečetl Wikipedii.
Děkuji za slovo a děkuji i za to, že se dovídám, že se mám dívat na Wikipedii, abych něčemu rozuměl. Já, pane Michálku, prostřednictvím ctěného pana předsedajícího, asi jediné - pro mě je dezinformace hlavně váš volební program, protože v úvodu každého článku vám chybí NE.
Kde byl, když se zjistilo, že Agrofert nemůže za otravu Bečvy?
On už má takových výroků více. Například prohlásil, že vše, co je na internetu, nemusí být pravda, řekl už Masaryk.
Poprosím paní poslankyni Janu Berkovcovou s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Jiří Hájek, poté pan poslanec Patrik Nacher.
Vrátím se k tomu, co to je ten nedodržený slib, případně lež nebo dezinformace. Takže váš pohled na to, co je lež, co je nedodržený slib, co je dezinformace, se značně rozchází.
Další přihlášený, pan poslanec Jiří Hájek.
Dobré dopoledne. Dámy a pánové, pane předsedající, vidím, že z dezinformací se tady dneska udělalo krásné diskusní kolečko, a myslím si, že to všichni teď velice posloucháme a těšíme se na to, kdo vymyslí nějakou větší dezinformaci. Tak já zrovna jsem tady nachytal paní Ožanovou, prostřednictvím pana předsedajícího, jak nám tvrdila, že pan poslanec, nejmenovaný europoslanec Zdechovský, je členem STAN. Tak chtěl bych upozornit, že opravdu nikdy nebyl, a děkuji za další dezinformaci.
Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher.
A teď my se samozřejmě na to nachytáváme, protože chceme komunikovat, jsme interaktivní, tak vám tady na to reagujeme, odpovídáme a dáváme vám příklady těch dezinformací. Tak já panu Exnerovi dám taky jeden, protože jsem jaksi neodbytný člověk, který prostě když je položena otázka, tak odpoví.
Do tísně se dostává demokracie v České republice a vy to všichni cítíte. Ale samozřejmě otázkou je, jak to každý cítí. My to cítíme tak, vy to zase cítíte jinak. Na to asi máme všichni právo. Není důvod se domnívat, že by fakt, že Rada České televize, která bude volena Senátem, měla nějak zlepšit činnost té Rady České televize. Je to velmi pochybné. Když se podíváme na to, že byl odstavec 3 tohoto paragrafu 4 úplně vypuštěn, to znamená, co bylo vypuštěno? Důsledek bude takový, že v případě, kdy Rada České televize nebude řádně plnit své zákonné povinnosti, což znamená například nezvolí generálního ředitele České televize a ta zůstane bez řádného řízení, odmítne se zabývat rozpočtem České televize, nebude kontrolovat účelové hospodaření České televize, nebude sledovat naplňování požadavků práv Evropské unie o transparentnosti finančních vztahů v České televizi, odmítne hlasovat o statutu České televize. Ona vlastně ta rada nemusí, tím vypuštěním toho odstavce nemusí dělat nic a my v zásadě ji nemůžeme odvolat, protože bude odvolávána po jednom, tak jak se nám bude nebo nebude líbit. Tyto úpravy jsou docela účelové. Ono to kouká trošičku tomu jak sláma z bot. Stále roste. Jsou tu poslanci opozice a vládní koalice. Není tu žádný kompromis, neexistuje kompromis. Vy jste přece nikdy neříkali, že budete krátit valorizaci. Vy jste nikdy lidem neříkali, že budete připravovat zákon, kterým změníte odchod do důchodu na 68 let. V Bibli stojí napsáno, že Satan se převléká za anděla světla. Víte, tak by se dala nazvat ta vaše činnost taková. Vy jste prostě hezky tomu ptáčkovi zpívali, než jste ho lapli. A o co vlastně jde? My tady vlastně bojujeme do jisté míry o svobodu a demokracii, kterou vy svými krůčky velmi sofistikovaně ořezáváte. Vy chcete bránit svobodu a demokracii, až tady žádná nebude. Je už to příliš. Velmi pochybné jsou ty kroky a pořady. A to vůbec jsme se tady nebavili o tom hospodaření s těmi 6 miliardami. To je super záležitost také. Určitě by se nad tím dalo diskutovat. Ten konflikt není náš a my to dobře víme, nicméně když to v podání zpravodajství České televize sledujete, tak to vypadá, jako že už jsme v té válce až po uši. A to byl v zásadě celý obsah toho, co jsem tady ve svém vystoupení chtěl říct.
O koalici SPOLU neřekli novináři ČT jedinou negativní informaci. Takže tolik Česká televize. Já myslím, že by to měl tady pan ministr jasně říct. Ze mě samozřejmě udělali za deset let zlo, protože já nemám ten koaliční potenciál. To zjistil Sobotka, když mi říkal, že máme Kapsche a že oni můžou dělat kšefty v letecké záchrance. Ne, nemám ten potenciál. Protikorupční hnutí. A ti dva největší korupčníci teď vystupují v médiích. Oni tam chodí a dávají nám rozumy, jak máme šetřit. Neuvěřitelné. Takže mediokracie, vážení. To nikdo nesepsal. Já nevím proč. Česká televize vysílala? Vždyť ta mladá generace vůbec neví, co se tady stalo po revoluci za těch 34 let. Ale Česká televize to nevysílá, protože samozřejmě to by asi nedopadlo dobře pro některé strany, které jsou tady u vlády. To je zásluha médií samozřejmě. Takže tím bych skončil.
Měl jsem zde přednostní právo pana ministra Baxy, ale nevím, jestli to už nevyměnil za tu faktickou předtím. S faktickou se hlásí pan poslanec Babka.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já budu reagovat na to předchozí vystoupení pana ministra kultury, protože ve svém vystoupení zmínil jednu velice zajímavou věc. Pane ministře, vy jste v té odpovědi, myslím, že jste reagoval na kolegu Juchelku, řekl, proč teda jste zvolili tuto možnost, že nového generálního ředitele bude volit 10 z 18, tak jste tady zmínil, že - a teď vás cituji: "Pro tuhle situaci je to adekvátní." Pro jakou situaci, pane ministře? Myslel jste tuhle situaci, která je adekvátní?
Děkuju za slovo. Tak bych chtěl požádat pana kolegu Babku, pana kolegu Juchelku, pana kolegu Nachera, případně některé další, aby nám sdělili své dojmy z vystoupení vašeho pana předsedy Babiše. Jestli máte pocit, že koncesionáři si platí Českou televizi k tomu, aby útočila na politickou opozici naprosto cíleně? Já to považuju za velmi nebývalou interpretaci pana Babiše. Není neobvyklá, ale tu debatu vedu s vámi, nikoliv s ním, tak bych rád slyšel váš názor na to.
Děkuji. Dalším z přihlášených je pan poslanec Ondřej Babka, poté s faktickou pan předseda Okamura.
Já ještě dodám ohledně toho kvora. A to, proč je tomu tak správně, je podle mého naprosto logické. Prostě a jednoduše, vy jste tady zmínil, že ta situace je adekvátní. Ta adekvátní situace je proto, že prostě se vám hodí v tuto chvíli, až ten zákon vejde v platnost, že nového generálního ředitele zvolí pouze 10 radních.
Další příklad. Naopak, že to byly náhodně vybrané oběti a že vlastně s těmi Němci spolupracovaly. Neumím si představit, že by v té době někomu, kdo by byl jenom podezřelý z kolaborace s Němci, takto vysoké válečné vyznamenání bylo uděleno. Bylo to neskutečné, neskutečné, kde na to ti lidé vzali vůbec odvahu a žaludek. Takže to je typická ukázka nezávislosti a objektivity naší veřejnoprávní televize a její publicistiky, kde se vedoucí redaktoři, známé mediální tváře, v poslední době předhánějí v obvinění, kdo víc šikanuje a kdo víc sexuálně obtěžuje své podřízené. A také je to ukázka toho, v čem tkví klíčová důležitost mediálních kontrolních rad volených pouze Poslaneckou sněmovnou. Nenechme se proto o ni připravit. Já vám děkuji za pozornost.